Ne, on ho nevyřeší, protože na většinu otázek tady zákony máme. Já už nesnáším výroky novinářů, když řeknou "není na to legislativa". To většinou vypínám televizi. Ale vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeci je to na nás, jestli jsme schopni udělat revizi některých záležitostí, které tady byly rozhodnuty v minulosti. A takových úřadů bych prosím viděl několik. A bude to pravděpodobně i naším úkolem. Tady nebyla žádná potřeba se tady trápit se služebním zákonem. Ten zákon z roku 2002 byl mnohem lepší. A měli jsme polovinu problémů, které máme teď. Musel bych se zeptat, proč jsme museli odkládat výběrové řízení na mýtný systém? Proč tedy nemáme jako stát už dávno jiné příjmy? A víte, co mi nejvíc vadí? Že v rozpočtu nemáme na to, abychom přidali do nemocnic, do škol. Mluvíme tady o tom jako o něčem zvláštním. A jestli tady byla výzva k tomu, abychom přeci nějakým způsobem odškodnili to, jak to dělali Češi vůči Romům, nezlobte se na mě, to mi připadá výzva mimo realitu. za 450 milionů si nakoupíme podnik, abychom ho za dalších 200 milionů zlikvidovali. Tak já nevím, jestli máme 650 milionů na vyhození. Je důstojně upravené. Vložili jsme do toho mnoho prostředků. A jsem přesvědčen, že stát nemá nakupovat výrobní zařízení proto, aby ho zlikvidoval. Jsem o tom hluboce přesvědčen, protože někdo bude muset tu výrobní kapacitu nahradit. Budeme si stěžovat, že jsme montovnou? Nebo co budeme dělat? Já to považuji za nemorální krok. A nedovedu si představit, že by stát něco takhle dál dělal.
To je druhá bezkonkurenčně největší rozpočtová, a tedy politická priorita vlády. Zdůrazňuji, že říkám zaměstnanci, že neříkám úředníky. Je neférové říkat 40 tisíc úředníků. Jsou tam samozřejmě hasiči, jsou tam učitelé, jsou tam policisté. Nic proti tomu, ale jestliže v armádě 430 tisíc státních zaměstnanců potřebuji zvýšit některé profese, tak jako odpovědný hospodář bych měl někde ty zaměstnance ušetřit efektivnějším výkonem správy. To by zkrachovala. Ale z peněz daňových poplatníků krev neteče. Tak sníží ty investice. Vidím, že šetříte, ale šetříte málo. Podívejte se, jak my podnikatelé musíme šetřit a šetřit, daleko víc než šetříte vy. A já jsem se vždycky, když mi to říkal, tak trochu styděl a dával jsem mu tak trochu za pravdu, protože jsem si říkal: Ano, ono by se dalo ušetřit ještě víc. To si fakt užiju. Není v silách nikoho, aby teď přišel a udělal za 20 dní vyrovnaný rozpočet. Nicméně alespoň na tom provozu, tak jak po mně vždycky chtěli pánové Juříček a další, alespoň na tom provozu by se dalo přece jenom něco ušetřit. A ušetřit podle mého názoru se dá minimálně tolik, kolik předpokládala vláda ještě v červnu letošního roku. Samozřejmě, že ani tehdy to nebude rozpočet, na který bychom mohli být pyšní, ale aspoň bychom se nemuseli stydět za to finále. Mluvím skutečně o provozní rozjedenosti státu a o běžných provozních výdajích v jednotlivých kapitolách. Poslanecká sněmovna vládě vrací státní rozpočet s následujícím doporučením: Někteří z vás mohou namítnout, že to znamená rozpočtové provizorium. Rozpočtové provizorium znamená problém v okamžiku, kdy trvá dlouho a především se neví nic o té koncovce. Jestliže budeme všichni vědět, že kolem 20. ledna bude rozpočet schválen - opravený a přepracovaný - nebude to představovat žádný problém pro stabilitu ani na domácí scéně, ani na mezinárodních trzích. Tolik mé vystoupení.
Výdaje na dávky nemocenského pojištění nadále porostou v souvislosti s růstem mezd, od kterých je jejich výše odvozována. Navýšení výdajů je dáno autonomním vývojem i úpravami ve výpočtu již stávajících dávek. Trvale se zvyšují též výdaje na příspěvek na bydlení. Součástí výdajů státního rozpočtu jsou i výdaje na dotace na sociální služby, kterými stát přispívá na provoz zařízení sociálních služeb. Jedná se o nenárokový výdaj. Platová oblast. Oblast školství a sportu. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximálně možné navýšení, kterým vláda dává najevo, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi její priority. Na filmové pobídky je rozpočtována částka 800 milionů korun. Rozpočtově byly posíleny investice příspěvkových organizací a oblast živého umění, podpora profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů a kulturní aktivity. Oblast dopravy. Obrana a bezpečnost. Byly posíleny kapitálové výdaje v kapitole Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby na bezpečnostní opatření v České republice. Průmysl.
Ale odložit celý ten projekt o čtyři, o pět let mi přijde skutečně nerozumné z mého pohledu.
Nyní už nemáme faktické poznámky, ale máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Ludvík, připraví se pan předseda Stanjura.
Já jsem opravdu právě kvůli tomuhle nechtěl. Zítra ráno na zdravotním výboru mám přednést zprávu o eReceptu. Bude velmi dlouhá, bude připravená. Myslím si, že to je to fórum, kam ta debata patří. A ne k tomu, že se tady otevírá při vší úctě k současné Poslanecké sněmovně při tomto projednávání, které je opravdu technicistní normou, které má v podstatě zabránit tomu, aby Česká republika nebyla pokutována. Já jenom několik poznámek k tomu, co zaznělo. Víte, Česká republika není výjimkou. Ve většině zemí Evropy je velký odpor lékařů proti elektronickým receptům ze začátku. Pan kolega z Pirátů říkal, že my nevíme, nemáme Národní registr zdravotnických pracovníků. My dodneška nemáme spoustu údajů, které potřebujeme. My nevíme, když vám lékař předepíše lék a lékárna ho zamění, že došlo k té záměně. My nevíme jak. A já chci říct jednu podstatnou věc. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018 je z tohoto důvodu u nárůstu obyčejných léků napsána nula. Ona se má opravdu podle mě vést zítra na výboru, ale budiž. Takže já bych znovu poprosil v téhle věci, jestli je možno diskusi o eReceptu odsunout. Je tam závazek SÚKLu minimálně první kvartál nepodnikat žádnou sankci, nepodnikat nic jiného než edukovat, pomáhat. A v podstatě řeší opravdu problém úplně všeho. V podstatě pro pacienty se nemění vůbec nic. Místo papírového receptu dostanou papírovou průvodku. Jenom někteří, určitě kolegové z klubu Pirátů, si nechávají recepty potom posílat esemeskou nebo mailem. To určitě jo. Ale drtivá většina občanů bude mít stále stejný papírový recept. Takže já se strašně omlouvám, nemyslel jsem si, nebo nechtěl jsem, aby tady byla debata na téma eRecept. Nic není v České republice nikdy dokonale připraveno. Ale ta situace je taková, že by eRecept neměl přinést žádné významné problémy a naopak může přinést poměrně významné úspory.
Před přednostním právem tady mám ještě faktickou poznámku - pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím. Prosím, pane poslanče.
A ještě jedna poznámka. Slyšel jsem tady i to, že většina jich je starších a nejsou schopni se to naučit. Naučila se na počítači, naučila se i tohle.
Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Já bych chtěl poděkovat, že v té debatě zaznělo konečně slovo pacient. A to je ten problém. To všechno tam je. A já bych poprosil všechny, ať se nedívají z Prahy. Jenom z Prahy. Opravdu ordinace praktického lékaře na venkově není věc, o kterou je obrovský zájem. A reálně někteří starší lékaři říkají: už toho máme dost, neustále nám stát ztěžuje podmínky, my tu praxi raději zavřeme. A nepřijde tam jiný lékař. Nepřijde.
V roce 2015 odsálo z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí přibližně 30 neziskovek s politickým programem více než 19 milionů korun. Například Centru pro integraci cizinců se daří tak dobře, že si platilo i reklamu na Googlu, a po celé České republice existuje sedm poboček, kde pracuje cca 50 zaměstnanců, a samozřejmě drtivá většina veřejných dotací jde na mzdy a honoráře. Nemá smyslu tady vše vyjmenovávat. Dalším zdrojem penězovodů je i Ministerstvo kultury. Tato ministerstva spadala v posledním období pod ČSSD a KDU-ČSL. Protože my se jich tam nemůžeme dohledat z důvodů, které jsem tady uvedl. A kdo má být tedy jejich konečným příjemcem? Protože my už víme, že žádní uprchlíci ty peníze nedostanou, ale parazitují na nich minimálně desítky ziskovek a stovky ziskovkářů. Dámy a pánové, obecně nás těší, že rozpočet zvyšuje příjmy státních zaměstnanců, přidává důchodcům a dalším. To vše je fajn a má to naši podporu. Při debatě o rozpočtu opět připomínám, že debata se musí vést nejen o tom kolik, ale také jak. Schodek rozpočtu mohl být daleko nižší, kdybychom si dali tu práci a začali auditovat výdaje jednotlivých ministerstev, jednotlivých státních institucí všech organizací, které dostávají peníze ze státního rozpočtu. Samotný schodek z ekonomického hlediska nemusí být vždy jako negativum. Například v případě, že peníze, které si vláda vypůjčuje, použije jako investici, která se zemi a státní kase vrátí. Taková vize je ale dosavadním vládám cizí. Bohužel státní rozpočet na rok 2018 nevykazuje nějaké výrazné známky investice do něčeho, co by zemi přineslo zisk. I kauza lithium nám ukázala, že tu běžel opačný trend - zemi zase ochudit a okrást. Pochopitelně pro některé politiky je uplácení takzvaného neziskového sektoru výhodné. A když jsme u kaufu za velké peníze, připomeňme další vládní návrhy. To netuším, protože za více než 21 milionů korun v místě sběrného a pracovního tábora už památník stojí. Dámy a pánové, vážení hosté, je nám líto, že se vládě nepodařilo snížit razantněji schodek, přestože máme i čekáme vyšší příjmy. Je nám líto, že se exvládě v návrhu nepovedlo více zvýšit důchody. Opakovaně tedy připomínáme, že i samotný princip valorizace důchodů o procenta je do nebe volající nespravedlnost, protože tomu, kdo má například 6 tisíc, se důchod zvedne o 240 korun, a tomu, kdo má 20 tisíc, se zvedne o 800 korun. Budeme zároveň ve Sněmovně pracovat na tom, abychom prosadili změny. Jak se postavíme k závěrečnému hlasování o rozpočtu, tím mám na mysli třetí, závěrečné čtení, to bude v SPD ještě předmětem diskuse.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi sdělit stručně pozici klubu TOP 09 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu. Prosím, abychom návrh zákona o státním rozpočtu nikdy nevnímali jako jednoroční práci, jako statickou záležitost, která byla zpracována v jednom roce pro rok příští. Vždy je to nějaký výsledek dlouhodobé rozpočtové i hospodářské politiky vlády výrazně limitovaný závazky, které vláda uzavřela, ať již prosazením některých zákonů, které tedy uzákoní povinné výdaje, nebo uzavřením smluvních vztahů, ať již personálních, nebo obchodních. Dovolte, abych některé z nich pojmenoval. Je to na prvním místě velmi neodpovědné meziroční zvyšování výdajů, mnohem vyšší, než by si provoz státu zasloužil. Dostaneme se ještě ke konkrétním číslům.
Je to technická záležitost, transpozice směrnice Evropské unie. Mrzí mě jediná věc, že jsme to nemohli projednat řádně v minulém volebním období, poněvadž zase tak úplně bezvýznamná věc to není, je to důležitá záležitost. Ale myslím si, že od toho je potom zdravotní výbor, aby si to pohlídal. Takže z mého hlediska v podstatě souhlasím tady s tímto navrženým postupem.
Děkuji panu zpravodaji. Teď otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen pan předseda Stanjura.
Důvod je poměrně jednoduchý. Já myslím, že v posledních týdnech a měsících je velmi akutní otázka elektronických receptů. Proto to veto. Není to nic proti obsahu toho návrhu zákona.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Já bych navrhl jako předkládající zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením ze 60 na 30 dnů.
Tak samozřejmě je to legitimní návrh. Respektive není, protože ho nepřednesl poslanec, ale to je jiná věc. Jen upozorňuji čestně, abych o tom neříkal dodatečně. Nicméně pokud chcete pomoci lékařům, tak podpořte zkrácení lhůty na 3 dny. To opravdu stačí. Vy už asi ne, to se omlouvám, to už asi nestihnete. Ale já vás chci požádat, abychom zkrátili lhůtu na 3 dny. Pak jsme schopni těm lékařům opravdu pomoci.
Děkuji.
Máte slovo, pane ministře.
Já bych opravdu z této transpozice nechtěl udělat debatu o eReceptu. Pokud tedy chcete tady tuto debatu otevřít, já právě se omlouvám, ale z veřejných zdrojů ty informace jsou trochu...
Já jenom konstatuji, že do rozpravy je přihlášen pan poslanec Třešňák, nicméně s přednostním právem dávám slovo panu předsedovi Stanjurovi.
Já bych poprosil kolegy, jestli by ten klub mohli udělat někde jinde. Děkuji moc. Za prvé, všimněte si toho logického rozporu pana ministra. Pan místopředseda Filip fakt nemá pravdu, přestože je ve Sněmovně mnohem déle než já. Není tomu tak. Jedině kdybychom chtěli prodloužit lhůtu o 30 dnů, tak je souhlas předkladatele. Se zkrácením lhůty jednací řád říká, že pod 30 dnů to mohou vetovat buď dva kluby, nebo 50 poslanců. V žádném případě ne předkladatel, který už je navíc v demisi.
Děkuji, pane předsedající. Toto bylo vetováno. A teď máme zde vlastně tři návrhy.
Já děkuji panu zpravodaji. Jako garanční výbor organizační výbor navrhl výbor pro zdravotnictví. Jiné návrhy nebyly. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Zahájím hlasování. Prosím, hlasujte. Návrh byl přijat. Návrhy na přikázání dalším výborům nejsou. Máme tedy tři návrhy, o kterých můžeme hlasovat postupně. První zazněl návrh na zkrácení o 53 dnů, tedy na 7 dní.
Pořadí hlasování by mělo být nejdříve ten protiprotinávrh, to znamená 30 dnů - zkrácení o 30 dnů na 30 dnů.
Hlásí se pan předseda Kalousek.
Ve vší zdvořilosti namítám návrh pana zpravodaje.
Takže je tady námitka.
Jinými slovy, jsem přesvědčen, že by se mělo hlasovat od nejkratší lhůty po tu nejdelší.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Tady se mi hlásí nějaké faktické poznámky... Takže zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dní. Prosím, neodcházejte.
Poslanecká sněmovna je odpovědna vůči občanům a měla by učinit veškeré kroky, aby vyšetřila důvodná podezření z nelegální privatizace zisku a socializace nákladů, učinila odpovídající opatření v souladu se zákonem a také do budoucna snížila motivaci osob, které se neeticky obohacují na úkor státu. Vyšetření kauzy OKD k tomu může přispět. A nyní k tomu, co by se mělo vyšetřit. A za čtvrté - jakým způsobem probíhalo vyplácení dividend ve výši, která neodpovídala zisku společnosti OKD, případně jiné podobné finanční operace, u kterých je důvodný předpoklad, že způsobily úpadek OKD a podobně. Takže to jsou ty základní čtyři úkoly, pro které navrhujeme usnesení, které má tři body.